Myslím si, že kdyby tady byl pan ministr vnitra Chovanec, tak by snad se mnou souhlasil. Protože já pevně věřím, že už na Ministerstvu vnitra mají k této normě připravenu žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, myslím tím k tomu, o čem hlasoval Evropský parlament. A myslím si, že by velmi pomohlo právě při projednání té žaloby, až dojde k Evropskému soudnímu dvoru, kdybychom toto právo na držení zbraní v naší Ústavě měli. Z tohoto důvodu to navrhuji jako první bod dnes po pevně zařazených bodech. Případně další týden ve stejných termínech, to znamená, v úterý po pevně zařazených bodech příští týden, ve středu po třetích čteních. Pátek je Velkým pátkem, takže pátek na ten další týden nenavrhuji.
A zachování části krajiny a přírody budoucím generacím je, dámy a pánové, bytostně konzervativní téma, a my jsme konzervativní strana. Doufám, že jsou ukončeny diskuse o tom, že jsme opozice za každou cenu, bez ohledu na téma. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Já, když si na to vzpomenu, protože já jsem se tím martyriem také probíral ty dva roky jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kdy právě jablkem sváru byla Šumava. To byla zásadní chyba. Já jsem ho nepodporoval, já jsem se zdržoval hlasování právě z toho důvodu, že ty jednotlivé národní parky nebyly vyjmuty z tohoto návrhu zákona. Říkám opravdu na rovinu, že pokud se nevyřeší tento rozpor, národní parky versus návrh zákona číslo 114, budeme se neustále točit v kruhu a jablkem sváru navždy zůstane Šumava.
Děkuji panu poslanci Janu Klánovi.
Ano, tím sporným bodem je především Šumava, Národní park Šumava. Myslím si, že ten by byl na místě. Zachovám se samozřejmě tak, jako jsem se zachoval vždy, a nebudu hlasovat pro tento návrh zákona, to znamená, že nebudu hlasovat proti vetu pana prezidenta.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Kvůli zonaci se zákon určitě otevírat nebude, zonace se bude řešit vyhláškou.
K tomuto hlasování je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Přistoupíme k dalšímu bodu dnešního jednání, kterým tímto otevírám a kterým je Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Vítám mezi námi pana senátora Jaroslava Malého. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Tento návrh byl v Poslanecké sněmovně již probírán.
Chceme projednat ty body a ukončit dnešní jednací den.
Takže tato transpozice určuje ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky. Dalším a hlavním cílem je zavedení jednotného evropského kódu, který usnadní zajištění sledovatelnosti lidských tkání a buněk od dárce k příjemci a naopak. Dámy a pánové, nechci zdržovat.
Já vám děkuji, pane ministře.
Dobrý večer. Děkuji za slovo. Já bych si dovolil potvrdit to, co tady říkal pan ministr zdravotnictví. Pozměňovací návrh ze Senátu je opravdu jenom legislativně technický.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Jaroslav Malý. Pane senátore, já vás tu ještě jednou vítám.
Pane předsedající, paní a pánové, já budu mluvit velice krátce, jak je v Senátu zvykem. Jedná se o tři velice jednoduché pozměňovací návrhy. Jeden je předložka "z" a "do". Prosím vás, abyste laskavě tento zákon přijali.
Já vám děkuji, pane senátore. Ptám se, kdo z přítomných poslanců má zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Nevidím nikoho, rozpravu končím. Má zájem pan ministr případně pan zpravodaj o závěrečné slovo? Kdo je proti?
Asi nic, ale pravděpodobně to není předmětem tohoto sporu. To bude předmětem i dalšího jednání, protože v tomto ohledu mně jde při projednávání programu schůze jenom o to, aby tyto návrhy, které tady leží déle než dva roky, byly projednány a aby bylo zabráněno tomu, a to zákonem, aby nějaký takový další majetek byl vydáván. Věřím, že tento přístup vás přesvědčí o tom, že je konečně po dvou letech potřeba projednat návrhy, které se tohoto nešťastného zákona týkají.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Omlouvám se, že jsem musel využít svého přednostního práva. Žádám ministra kultury, aby nelhal poslancům Poslanecké sněmovny ani občanům České republiky! Ten klášter byl skutečně ve velmi dobrém stavu. Žádám, aby té demagogie pan ministr kultury už nechal!
Kolegyně, kolegové, já zase žádám pana předsedu komunistické strany, aby se svými lživými argumenty přestal on. Ten klášter byl v době druhé světové války uzavřen německými nacisty právě proto, že tam bylo centrum protinacistického odboje. Proto nacisté tento klášter uzavřeli. Takže je to opravdu velice kuriózní a je třeba, aby k těmto nepravdivým argumentům tady zazněly také argumenty pravdivé. Prosím a žádám, aby tady tyto lživé argumenty přestaly zaznívat!
O uklidnění situace v tom, že každý poslanec a každá poslankyně má právo navrhnout změnu programu. Tak já čtu reakci pana ministra Hermana.
A proto nebudeme hlasovat ani pro senátní, ani pro sněmovní verzi. Protože vláda slovně říká, tedy zejména před volbami: My se budeme starat o ty malé podnikatele, živnostníky, drobné podnikatele, chceme jim ulehčit život. To by se právnickým osobám skutečně nelíbilo. A to by byl příjem daně z právnických osob, kdybychom takové paušály zavedli pro právnické osoby! Tak prosím vás nepoužívejte zdůvodnění, že výdajové paušály slouží k tomu, aby se neplatily daně. Tak to skutečně není. Výdajové paušály slouží k tomu, abychom zjednodušili byrokracii zejména těm malým, a opět chcete ty výdajové paušály snížit, abyste za tři měsíce běhali po náměstích a ve svých programech měli: My chceme podporovat zejména malé a drobné podnikatele! No teď máte možnost, když budete hlasovat dneska proti senátní, proti sněmovní verzi, tak něco málo, alespoň něco málo pro malé a drobné podnikatele uděláte. Velmi často mluvíme o tom, jestli je, nebo není něco přílepek. Jenom připomínám, že tady se nám mezi prvním a druhým čtením do daňového balíčku dostal i zákon o EET. A když se podrobně podíváte na výsledky hlasování, tak musím říct, že ty komentáře k tomu nebyly úplně přesné. To je pravda jenom částečně. Propásli jsme možnost, a měli jsme tady pozměňující návrhy, propásli jsme možnost vrátit dvě sazby DPH. Já tomu rozumím, ale když vidím hlasování na minulé schůzi, dnes a dovolím si prognózovat, zítra a pozítří, tak reálně už ta koalice funguje jenom na papíře. Není nijak pevná, prolévá se. Takže tohle jsme propásli. A teď mi dovolte, abych okomentoval ty lavice za mnou. Kolik ministrů přišlo v 19.53 podpořit tento klíčový návrh vlády? Strašně moc. Já myslím, že máme tak pět členů vlády, tady jsou většinou tři. Ani ministr kultury tu dneska není, který tu většinou sedí. Musím ocenit, že tady je poměrně často. Ani ten tu dneska není. Když jste si přišli pro důvěru, tomu rozumím. Ale pak u těch klíčových návrhů zákona tady příliš ministrů nevidím. Aspoň tu trojku. Protože myslím, že úplně nejlíp, co bychom udělali, kdyby ten zákon nebyl přijat v žádné verzi, ani v senátní, ani ve sněmovní.
Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě. Případná závěrečná slova navrhovatele, pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj nemá zájem. Zahajuji hlasování. Zahajuji toto hlasování, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. A všem vám přeji hezký zbytek večera.
No, otevřít zákon 114 jde úplně stejně snadno jako otevřít kterýkoliv jiný zákon, i kdyby byly vyhlášeny národní parky každý svým vlastním zákonem.
Není mnoho takových zákonů. Myslím, že byl zatím jenom jeden, který by byl vrácen k projednání jak Senátem, tak prezidentem republiky. Myslím, že takovým zákonem byl zákon o státní službě, který byl takto vracen. Tento zákon byl navýsost politický a jeho projednávání bylo také velmi vypjaté, emotivní a musím říct, že ze strany všech aktérů vnímané tak, že na něj asi nikdy nezapomeneme. Vrátil jej Senát dokonce s komplexním pozměňovacím návrhem, který byl pokusem o kompromis. Je to asi proto, že je kontroverzní, je sporný. Je sporný ať už z hlediska odborného, z hlediska občanského a také i z hlediska politického. A my teď se musíme vyrovnat s tímto problémem. Na to je samozřejmě poměrně vyhraněný dvojí názor. Představitelé zastánců tohoto zákona, kteří by rádi prosadili existenci divočiny na nadpolovičním území národních parků, mají názor, že si příroda poradí sama. Dokonce se musíme snažit o to, abychom na území Šumavy obnovili divokou přírodu, která tu možná kdysi byla, ale musíme se o to snažit tak, že té přírodě budeme pomáhat. Že budeme vysazovat, budeme v případě nezbytné potřeby chránit lesy před kalamitami, před kůrovcovými kalamitami. Umožníme lidem, aby tam žili, mohli se uživit a také aby mohli Šumavu navštěvovat. Mluvíme o Šumavě. Je to zákon o Šumavě. Je to i občanský problém. Někteří z nich tam mají dlouholetí kořeny. Někteří tam přišli teprve po odsunu německého obyvatelstva, ale opět, cítí se být součástí toho území. Zdá se jim nepochopitelné, proč tak lpíme na tom tu lidskou zelenou Šumavu zachovat. Proč to tedy nenechat jejímu osud. Proč to nenechat přírodě. Proč nevyzkoušet ten experiment. Daleko více se projevují ti druzí. Jak už jsem řekl před projednáváním programu, ti lidé se teď začínají angažovat, aktivizovat. Píší své dopisy, píší své názory. Mnozí z nich dokonce píší rukou. Čili ten občanský střet je tady jasný. Stanovisko Sněmovny, stanovisko Senátu. Pan předseda Kalousek tady zmínil tu skutečnost, kterou jsme všichni zaznamenali a na kterou je možno pohlédnout i z jiného úhlu pohledu. Já to nikterak nezpochybňuji, je právo každého poslance hlasovat podle svého svědomí.
Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pokud nikdo - pan ministr ještě v rozpravě, nebo závěrečné slovo?
Děkuji, vážený pane předsedající. My už jsme s tou kampaní začali, podívejte se na naše internetové stránky. Souvisí to s tím, za co mne zde kritizoval pan předseda poslaneckého klubu ODS pan Stanjura z hlediska tzv. notifikace. Toto není ten případ. My nebudeme vynakládat žádné prostředky na kompenzace, aniž bychom to měli schváleno Evropskou komisí. Tedy pravdou je to, že skutečně tato novela nemá přímý vliv na cenu mobilních dat, ale samozřejmě tím, že se zvýší konkurenční prostředí, to může ve svém důsledku - a my věříme, že povede - k těm levnějším cenám vést. Takže v tomto ohledu chceme, aby Česká republika byla kompatibilní. Tolik asi krátce k některým tématům, která zde zazněla.
Pan zpravodaj závěrečné slovo? Můžeme tedy přistoupit k hlasování o návrzích. Nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí předloženého návrhu, a tedy můžeme hlasovat o přikázání výborům k projednání. Pan zpravodaj mě bude kontrolovat, jestli padly v rozpravě nějaké jiné návrhy, protože tady nemám žádnou poznámku. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. To jsem zahájil a ptám se, kdo je pro hospodářský výbor jako výbor garanční. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. V rozpravě nepadl jiný návrh, pane zpravodaji? Nepadl. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 1 našeho programu schůze. Nyní se budeme zabývat bodem číslo Pane ministře, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, bude to velmi stručné. Všichni jste stanovisko pana prezidenta dostali a já musím říct, že jsem tam nenašel nic, co bychom zatím za ten rok a půl nebo téměř dva roky projednávání tady neprobírali.
Děkuji panu ministrovi. Nemá zájem. Pan kolega Klán. Pan kolega Kalousek, máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, dámy a pánové, abych položil vládě řečnickou otázku: Záleží vládě na prosazení tohoto návrhu zákona? A pokud na tom vládě záleží, má vláda, která jinak disponuje pohodlnou většinou pro prosazení takto důležitého návrhu zákona, alespoň tu minimální většinu 101 v Poslanecké sněmovně? Neptám se náhodou, protože když jsme hlasovali posledně o návrhu, který přišel ze Senátu, tak vláda neměla vládní většinu. A bez podpory poslaneckého klubu TOP 09 by tento návrh zákona nebyl schválen.
Otevírám další bod dnešního jednání a tím je
Děkuji za slovo. Ze zdanění tento pozměňovací návrh vylučuje ty pozemky, které tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, a také nežádoucím způsobem zužuje definici pojmu stavební pozemek.
Já vás na chviličku přeruším. Já vám nemám co vzít. Prosím, můžete pokračovat, pane ministře.
Takže stručně řečeno, pokud budete hlasovat za senátní návrh, budete hlasovat za obcházení daní, abych to zdůraznil. Tato změna je podle názoru Ministerstva financí v rozporu se směrnicí o dani z přidané hodnoty a s judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Jejím přijetím se Česká republika vystavuje riziku zahájení řízení o porušení povinnosti ze strany Evropské komise, tzv. infringementu. Závěrem bych chtěl upozornit, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na znění, které schválila, účinnost zákona nastane 15. dnem po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře. Nemá zájem o vyjádření. Já tedy otevírám rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí pan senátor Pavel Štohl. Prosím, pane senátore.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
Protože tam byl hojně diskutován zejména bod úpravy DPH v oblasti odpočtu daně u České televize a Českého rozhlasu. To byl hlavní důvod, proč vlastně byla velká diskuse, garanční výbor nepřijal usnesení a Senát, plénum Senátu to neschválilo. Potom se otevřela samozřejmě podrobná rozprava, kde byla řada pozměňovacích návrhů, ale prošel pouze jediný pozměňovací návrh a to byl ten, o kterém se zmiňoval pan ministr. Já možná bych v některých věcech souhlasil, v některých nesouhlasil, co tady pan ministr řekl. Do konce roku 2015 platilo, že se zdaňoval pouze pozemek, na který bylo vydáno stavební povolení. Takže po pravdě se to obcházelo a opravdu se dodání neboli převod pozemku vlastně nedanil. Potom dle mého jsme šli do druhého extrému. Takže do konce roku 2015 opravdu se DPH z pozemku nedanilo. Takže to je jeden důvod, kterým by, kdyby se přijala novela, kterou Senát navrhl, která by se vlastně odstranila. A tedy vlastně ten Senát navrhuje co? Navrhuje, aby se zdaňoval pouze pozemek, na kterém bude stavba. Takže to je snad ode mne k tomuto pozměňovacímu návrhu všechno.
Ptám se, jestli se někdo ještě hlásí do rozpravy.
To je rozdíl mezi těmi dvěma verzemi, senátní a sněmovní. Ale máme rozhodnout o úplně něčem jiném. Máme zpoždění déle než čtvrt roku. Oficiálním důvodem proč tento návrh vznikal, je, že koalice chce zvýšit slevy na druhé a další děti.